Dalším argumentem, proč se zatím vláda stropu na výrobce obává, je strach, že by elektřinu za vyšší ceny raději vyvezli, než aby ji zastropovaně prodali v Česku. Tomu se dá ale zabránit do zákona vepsanou povinností přednostního prodeje určité části výroby na území České republiky. A to v tom zákoně je, a to já oceňuji a jenom doufám, že to co nejdříve využijete. Vládní návrh obsahuje i paragraf, který vládě dovoluje to producentům nařídit. Druhou obavou je, že by při zastropovaných cenách energetici prostě omezili výrobu. Celé porovnání cen u nás a v zahraničí a možných řešení v porovnání s tím, co bylo nakonec přijato vládou pětikoalice, jasně ukazuje, že tahle vláda ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Pirátů neudělala pro Českou republiku a její občany dost. Neudělala to, co by udělat mohla. Dostatečně se nesnažila, protože vůbec nesáhla na cenu energie, neudělala v tom směru žádné kroky. Občané České republiky dál budou platit příliš mnoho, a to dvojím způsobem. Dovedete si představit, jak rychle tohle může položit státní rozpočet? Přivodit České republice bankrot? Abychom za pár let na tom nebyli jako Srí Lanka. Není k tomu žádný důvod. Kromě toho, že vládě se nechce sahat na mechanismy nastavené Evropskou unií jako emisní povolenky, plnění šíleného zeleného plánu zvaného Green Deal. Nechce se jí také odcházet z lipské burzy. A řekněme si to otevřeně, tohle vypadá na ochranu zájmu vlastníků energetických společností, respektive jejich významných akcionářů, na úkor právě nás, českých občanů, na úkor udržení zdravého státního rozpočtu. Tady sledujeme rozkradení státu, okradení českých občanů v přímém přenosu. Tohle prostě není možné, aby se dělo, a někdo to musí zastavit. Také vidíte, že v Evropské unii při zachování současného stavu ta situace prakticky nemá žádné řešení. Nemáme šanci vyřešit energetickou krizi, pokud nezměníme podstatu problémů.
Do budoucna pak musíme zajistit energetickou bezpečnost naší země diverzifikací energetických zdrojů, konkrétně právě plynu, abychom nebyli závislí na jednom jediném producentovi. Je totiž tragické, když Fialova vláda odmítá nasmlouvat levný ruský plyn napřímo a raději jej nakupuje mnohonásobně dráž přes německé překupníky. Navíc česká situace na začátku podzimu je známá a čím větší je potřeba plynu, tím jsou vyšší ceny. Zákony obchodu fungují všude. Fialová vláda také dosud nezastropovala ceny energií pro velké průmyslové podniky, což je zapotřebí udělat, jelikož jinak hrozí krachy mnoha podnikům a následné propouštění mnoha jejich zaměstnanců, protože počítat s tím, že ceny budou fixovány, za několik měsíců ty podniky to nemusí přežít. Ostatně už jsme z vládní koalice slyšeli i takové věci, že prostě průmysl nebude po určitou dobu energetické krize vyrábět. Je to neuvěřitelný a nepřijatelný paradox, ale je to vývoj, který jde jednoznačně za odpovědností vlády. Daně, DPH, ale to už tady zaznělo, představují čtvrtinu ceny elektřiny. Vláda Petra Fialy odmítá řešit příčiny tohoto stavu, a přitom k tomu má veškeré potřebné nástroje a politickou většinu v obou komorách Parlamentu. Namísto toho poslušně a servilně odezírá německé vládě a vedení Evropské komise a nechává naše lidi, aby za jejich chyby platili. Je to jak ta chytrá horákyně, jenomže by zasloužila být hnána holí daleko do polí. A to nejpozději ve chvíli, kdy se paní předsedkyně Sněmovny dopustila té roztomilé větičky o tom, že vláda není od toho, aby se starala o své občany. Pak se musíme ptát, od čeho tady je a o koho se má starat. Zřejmě o sebe, ať to stojí občana, co to stojí.
Další přihlášená je paní poslankyně Karla Maříková a připravit se může paní poslankyně Zuzana Ožanová. Prosím.
Takže chci poděkovat všem, kteří budou hlasovat pro tento vládní návrh s tím jedním pozměňovacím návrhem, tak jak jsem uvedl.
Je zájem ze strany závěrečného slova pana zpravodaje, takže v tuto chvíli poprosím pana zpravodaje Ivana Adamce.
Úvodem mi dovolte, abych poděkoval předsedům opozičních klubů a všem poslancům, kteří dneska vystupovali a kteří zkrátili své příspěvky tak, abychom návrh tohoto zákona zvládli v reálném čase. Dokonce tady byly i dobré rady zadarmo. Je to oficiální zpráva ze Slovenské republiky, doporučuji, najděte si to prosím, aby tady padaly vždycky relevantní názory. Já to chápu, je to součást boje, ale prostě musíme tady říkat pravdy. Co se týká těch zemí, které jsou na tom lépe, tak Iberijský poloostrov, je pravda, že to jsou ostrovní systémy, které mají od Evropské komise výjimku. To je pravda. Prostě měli bychom je zamrazit, anebo přímo se jich zbavit, protože v současné situaci se ukazuje, že tento instrument se stal pouze bankovním nástrojem, je to spekulativní nástroj a vyloženě nám to zdražuje pouze cenu energií. Já se přiznám, že nevím, co to je. Všichni jsme politici do té doby, dokud nás volí občané. Jiná varianta neexistuje. Čiré zlo je ta rychlost a ten tlak na zavedení Green Dealu. No, to je tedy opravdu hluboký omyl! Ten program je mrtvý, to nejsme schopni splnit v současné situaci. A jinak fakt děkuji za tu rozpravu, která tady proběhla, i za tu vstřícnost, která tady byla. To, že někteří kolegové si tady dělali, řekl bych, volební kampaň před komunálními volbami, se mi jenom nelíbí, ale prostě nemohu s tím nic dělat, ani to nekritizuji. To je všechno ode mě.
Vidím v tuto chvíli faktickou, ale my v tuto chvíli už jsme ukončili rozpravu, takže není možno s faktickou poznámkou. Zároveň v tuto chvíli poprosím pana zpravodaje, pana Adamce, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Já v tuto chvíli bych jenom potřebovala, aby mi legislativa toto stanovisko...
Pokud bude přijat pozměňující návrh kolegy Stanjury samozřejmě, takhle to je, abych to doplnil. Já se omlouvám, už je pozdní čas a my jsme včera ještě byli na výjezdu, takže máme toho docela dost za ty dva dny.
Ale vidím, že se s přednostním právem hlásí paní předsedkyně klubu hnutí ANO, paní Alena Schillerová.
Já nechci zpochybňovat erudovanost legislativy, ale my bychom rádi, aby se hlasovalo o těch našich návrzích, aby se hlasovalo o pozměňovacím návrhu pana Romana Kubíčka, Karla Havlíčka.
Já to upřesním.
Já bych rád zareagoval faktickou poznámkou na předřečníka. Já mám rád parlamentní diskusi. A ta dnešní, může být třeba ostřejší, je to střetávání názorů, ale tak to má být. Považuju to za hrubé zneužití funkce premiéra. Je to v rozporu se zásadou férového přístupu, férové kampaně, je to v rozporu se zákonem, v rozporu s férovou kampaní a rovného přístupu k veřejnoprávním médiím. Neděje se nic mimořádného kromě toho, že to ta vláda mimořádně nezvládá. Nic nového od pondělka a od středečních tiskovek není. Měli jsme tu už jeden mimořádný projev. Všichni víte, že tam žádná nová skutečnost nezazněla. Takže se nedivte, že to špatně snášíme v opozici. Varianta a) ať upustí od toho projevu, já ho vyzývám ještě jednou. Druhá možnost by byla, aby stejný prostor byl dán opozici ve stejný čas. Ale myslím si, že bude pro všechny rozumnější a do budoucna precedentní, jestliže pan premiér nebude mít ten projev v neděli.
Další přihlášený do obecné rozpravy je pan poslanec Richard Brabec.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážení občané, vláda se vám dneska snaží namluvit, že díky své (?) mimořádné jasnozřivosti až subgenialitě a nadlidskému úsilí a díky jejím krokům ušetříte možná desetkrát víc na energie, které byste zaplatili ještě před několika měsíci. Opak je pravdou. Díky neschopnosti této vlády a tomu, že zaspala, naopak budete platit třikrát až čtyřikrát víc, než byste museli a než platí vaši sousedé třeba na Slovensku. To je výsledek této vlády. Marketingu této vlády se musí obdivovat i teleshoppingový guru Horst Fuchs. A tímto se omlouvám Horstu Fuchsovi.
Děkuji. A ptám se pana ministra, jestli má zájem o závěrečné slovo? Tímto otevírám podrobnou rozpravu a vystřídám se s paní kolegyní, protože tam mám bod.
Krásné odpoledne, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Takže v tuto chvíli pan místopředseda ukončil obecnou rozpravu. Pane ministře, máte slovo.
Já myslím, že pan poslanec Kubíček nemusí ani odcházet .
Také děkuji. Pane poslanče, máte slovo. Nyní vidím, že další, kdo je přihlášen do podrobné rozpravy, je paní poslankyně Marie Pošarová. Paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji.
Děkuji paní poslankyni. A nyní je řádně přihlášen do podrobné rozpravy pan místopředseda Karel Havlíček. Pane místopředsedo, máte slovo.
Dobrý den ještě jednou.
Zeptám se, jestli se někdo ještě hlásí do podrobné rozpravy? Zeptám se, jestli je zájem ze strany navrhovatele, pana ministra průmyslu a obchodu? Je zájem ze strany zpravodaje? Takže v tuto chvíli končím podrobnou rozpravu a konstatuji, že je tady dohoda předsedů poslaneckých klubů na tom, že se rozdají všechny pozměňovací návrhy, které zazněly. Tudíž přeruším v tuto chvíli projednávání tohoto sněmovního tisku. A já v tuto chvíli opět předám řízení schůze místopředsedovi Karlu Havlíčkovi.
Očekávám, že zpravodajka rozpočtového výboru paní poslankyně Hana Naiclerová bude spolu se mnou sledovat od stolku zpravodajů rozpravu, kterou tímto otevírám. Ptám se pana ministra, jestli má zájem o závěrečné slovo? Není zájem.
My jsme de facto už všichni závislí. Buď bereme sociální dávky na bydlení, na energie, na děti, teď v poslední době všichni máme nějakou sociální dávku a firmy všechny berou dotace. Teď na energie, různé jiné dotační programy. Takže my jsme se v té vámi proklamované demokratické svobodě všichni stali závislými minimálně na Evropské unii! My jsme tak zregulovali náš život, že prostě pořád chodíme jenom žádat, a já se obávám, že díky důsledkům politiky Evropské unie to bude čím dál tím horší. Vláda Petra Fialy tedy se zastropováním cen, kterému se měsíce bránila, přichází nejen jako poslední v Evropě, ale současně je její cenový strop úplně nejvyšší. Vládní návrh novely energetického zákona a plánované zavedení cenového stropu u elektřiny a plynu jsou zcela nedostatečné a také nespravedlivé. Hlavně proto, že zastropování cen se nemá týkat větších firem a průmyslových podniků, které právě těmi energiemi trpí nejvíc. Nepočítá se se zastropováním cen pro velké firmy, ale s podporou pro odvětví, která mají zvýšenou energetickou náročnost. " Konec citátu. To je přesně to, o čem jsem mluvil. Tohle je velice riskantní plán. Proč jedni dostanou kompenzace a druzí nikoliv? Může to vést k tomu, že některé firmy si to prostě zařídí za spolupráce energetických společností, aby na ta kritéria dosáhly. Za třetí, budou určitě optimalizovat všechno, co optimalizovat lze, aby kritéria splnily a na ty věci dosáhly. Nebudete nám, pane ministře, určitě říkat, že budeme zřizovat další aparát, který bude administrovat tyto věci, potom další aparát, který je bude kontrolovat, a další aparát, který je bude vyplácet. To by se nám asi hodně prodražilo. Kritéria pomoci jsou kromě toho velmi pochybná, manipulovatelná, zneužitelná a vyžadují další složitou administrativu a kontrolu. Zastropování cen elektřiny a plynu i pro velké firmy by bylo jednoznačně mnohem čistším, rychlejším a méně nákladným řešením a mnohé evropské země k němu již také dávno sáhly. Ani tuto záležitost nebyli naši vyjednavači a naše vláda v rámci jí tak vzývaného evropského řešení schopni vyřešit. Podle mého názoru tady není o čem polemizovat. Že to údajně neumožňuje evropská legislativa? Koho to teď zajímá? V době, kdy bojujeme o zachování sociálního smíru a o záchranu našich podniků a pracovních míst. Systém stále uvaluje energetickou daň na všechny ekonomické subjekty ve prospěch výrobců elektřiny. Česká republika je čistý vývozce elektřiny, to znamená, že elektrickou energii dlouhodobě víc vyváží než dováží. Domácí potřebu elektřiny jsme schopni pokrýt výrobou zcela bez použití plynu. Z toho plyne, že tím, kdo určuje cenu pro domácí trh, je typicky průměrná hnědouhelná elektrárna, a ty zase tolik nezdražily. Ano, to je přesný popis stavu. Popis, který zde za SPD předkládáme již několik měsíců. I s touto cenou výrobci elektřiny kromě pro nás nepotřebných plynových elektráren dosáhnou na obrovské zisky. A nabízí se také ještě otázka: Pokud má jakýkoliv výrobce, což je nyní případ výrobců elektrické energie, nadstandardní zisky, proč by měl stát jeho produkt ještě subvencovat tím, že dorovná rozdíl mezi cenou exportní plynové elektřiny, kterou vůbec pro domácí trh nepotřebujeme? To hlava nebere. Tyto ceny tedy zcela jistě dovedou řadu podnikatelů do insolvence. Velmi smutné, leč velmi pravdivé!
Lidé ani firmy vám nerozumí. Mám tady dotaz a budu rád, když mi na něj odpovíte. Společnost provozuje 31 kotelen, které odebírají zemní plyn. Z toho 18 kotelen zajišťuje dodávku tepelné energie převážně pro obyvatelstvo, myšleno pro bytové domy. Dle vyjádření vlády se zastropování cen zemního plynu týká domácností, malých živnostníků, maloodběratelů. Vláda hodlá pomoci i velkým firmám, které podle ministra Síkely mají spotřebu vyšší než 630 MWh zemního plynu. Jak máme těmto vyjádřením rozumět? Zastropování je určeno pro odběrné místo. Názorně tady uvádíme, jestliže jedna kotelna, kterou provozujeme, zásobuje tepelnou energií bytový dům, který má 13 bytů a není zde žádný nebytový prostor a spotřebuje cirka 94 MWh zemního plynu, což je do toho daného limitu 630, tak se na ni zastropování ceny zemního plynu vztahuje? Nebo se týká zastropování ceny zemního plynu jen pro odběratele, který má celkovou spotřebu za všechna odběrná místa dohromady do 630 MWh zemního plynu?" Ale vedle toho tady také nabízíme další řešení prostřednictvím návrhů kolegy Havlíčka a kolegy Kubíčka a budu moc rád, když tyto návrhy podpoříte. Dámy a pánové, žijeme v době, kterou nikdo z nás asi nezažil. Pokud nebudeme schopni najít řešení, ne fačování zranění, ale řešení naší situace, pak má smysl i to dnešní jednání. A to je na tom to nejhorší. V období chaosu a nejistoty by se vždy měli všichni semknout - v rodině, v obci a ve městě, ve společnosti, ale i tady v parlamentu. Z mého pohledu problém toto neřeší a nevyřeší. My toto blokovat nebudeme, ale prosím, já vím, že mluvím asi do zdi, ale pojďme hledat skutečná řešení, abychom se mohli skutečně znovu a pořádně nadechnout, a nejenom my, ale především občané a podnikatelé v České republice. Nežádám, ale vyzývám vás, abyste, vážení kolegové, hlasovali pro pozměňující návrhy kolegů Havlíčka a Kubíčka, které skutečně řeší podstatu problému. A jestli to tak necítíte, tak tomu alespoň nepřekážejte. Lidé to chtějí, my s nimi mluvíme.
Děkuji, pane poslanče. Omlouvá se paní poslankyně Renáta Zajíčkova od 14.45 do 16 hodin bez udání důvodu. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.
Ta s velkou slávou vyhlásila do světa, že zastropováním cen elektřiny a plynu pro domácnosti, veřejný sektor a živnostníky jednou provždy vyřešila energetickou krizi a drahotu likvidující úspory občanů a ohrožující existenci firem a tisíců pracovních míst. Je tomu skutečně tak? Ani náhodou. Já můžu vycházet jenom z údajů, které byly zveřejněné v médiích, tak pokud samozřejmě už došlo k nějakým změnám, rád se nechám poučit, ale zatím nemám lepší informace, než ze kterých vycházím tady. A když zohledníme předčasné odpuštění poplatků, nebo výpalného za obnovitelné zdroje energie, jsme pořád někde na 60 % celkové ceny. Jinými slovy totiž znamená toto: Zdražujeme víc než kdokoliv jiný kolem nás, ale děláme to, milí občané, pro vaše dobro. Mohli bychom přece zdražit, posunout cenový strop ještě mnohem výš. A jak vidíte, nečiníme to. A krom toho, jaký by to byl tržní kapitalismus, kdybychom dostatečně nezohlednili zájmy minoritních soukromých akcionářů ČEZu? Co na tom, že jejich zájmy saturujeme z vašich kapes?
V tomto případě by se pouze jejich zisky vrátily na předkrizovou úroveň a skutečně bychom se nebavili o dopadech ve výši až 130 miliard korun. Stále by totiž výrobci generovali mnohamiliardové zisky. Proto jsou náklady zmiňovaných 130 miliard korun. Kdybychom stropovali ceny výrobcům, tak bychom jako exportéři elektrické energie mohli stropovat na nižší úrovni. Teď však budeme například platit šestkrát více než ve Francii, čtyřikrát více než na sousedním Slovensku. Je to vaše vina! Bohužel, dostali jsme se do situace, kdy Česká republika je vedena skupinou - a omlouvám se za ten výrok - která je zcela nekompetentní. Tato současná vládní pětikoalice umožnila výrobcům energií generovat miliardové zisky a není ani schopna získat dividendu od státního podniku ČEZ. Ani jeden z těchto základních zákonů neobsahuje současné opatření, a to jenom proto, že vládní koalice zaspala. Těch 66 miliard, které s velkou pompou oznamovala vládní koalice, to už asi nebude pravda. Na dotaz na tiskové konferenci ze strany novinářů, kterou jsem si pustila dvakrát, aby mi něco neuniklo, se odpovědi vládní představitelé vyhnuli. Takže my bychom neradi, aby občané dopadli úplně stejně, protože jdete stejnou cestou. Já jenom doufám, že vůbec víte, co v tom nařízení vlády budete dělat. Vládní komunikace je na tom ještě hůře. A já opět připomínám stanovisko Národní rozpočtové rady, že opatření vypovídající o snaze dostat veřejné finance na udržitelnou trajektorii, o snaze, o vašem plánu na konsolidaci veřejných financí... Jaký máte plán? Ono vám tady průpovídky s pokladničkou nepomohou. Opět nás vydíráte tím, že budeme muset zvednout ruku pro tento zákon. Zkuste pro ně zvednout ruku. Zkuste pomoci českým občanům a zkuste je přesvědčit o tom, že to konečně s nimi myslíte vážně.
Vážená paní místopředsedkyně, vážená paní ministryně, vážený pane ministře, kolegové a kolegyně, já bych se ve svém příspěvku chtěl zabývat některými, ale skutečně jenom některými důsledky zvýšení cen energie, a to v oblasti školství. Zastropování, ač je potřebné, je tedy stále na hranici ceny násobně vyšší, než na co byli zákazníci zvyklí. Ale pak na druhou stranu od Nového roku plánuje vláda příspěvek změnit tak, že pro většinu obyvatel České republiky tento tarif, nebo spíše příspěvek na elektrickou energii skončí. Vezmu to od vrchu, čili od univerzit.